Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Já děkuji navrhovateli, děkuji paní zpravodajce a končím.
Děkuji, pane místopředsedo. I oni odvedli na této normě obrovský kus práce.
Dalším bodem, který budeme projednávat, je Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra vnitra Jana Hamáčka pan ministr obrany Metnar a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Černochová. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Tak mi dovolte ještě pár slov. Novele zákona o zbraních se již Sněmovna a zejména výbor pro bezpečnost věnovaly v minulém období opravdu detailně. V průběhu prvního i druhého čtení návrh podrobně představil pan ministr vnitra. Já jen zopakuji, že návrh novely implementuje v České republice široce odmítanou směrnici o zbraních. Jako členský stát EU máme povinnost směrnici o zbraních implementovat. Zdůrazňuji, že návrh obsahuje pouze minimální implementaci. Komplexní pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost navíc dopady novely na držitele zbraní ještě více zmírňuje a předkladatel je podporuje. V mezičase přijala Evropská komise další dvě prováděcí směrnice, a to prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, a prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní. Dovolím si upozornit, že pokud by nebyl pozměňovací návrh pana ministra Hamáčka přijat, nebyla by implementace komplexní.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení ministři, ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil k tomuto tisku, což je implementace evropského práva do naší zbraňové legislativy. SPD samozřejmě si nepřeje nějaké vnější zásahy do našeho klasického zákona o zbraních, protože my si stále myslíme, že omezování práv legálních držitelů zbraní v naší České republice je pouze v gesci České republiky a Evropská unie by do toho neměla zasahovat. Takže my schválení této implementace evropského práva nepodpoříme.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Přečtu omluvy členů vlády. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Ptám se, jestli má někdo návrh na změnu pořadu schůze. Paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já bych požádala za sociální demokracii bod 42, sněmovní tisk 794, je to poslanecký návrh týkající se Hasičského záchranného sboru, zrušit jeho pevné zařazení na dnes a dát ho na konec bloku druhých čtení. Poslancům a poslankyním dlužím vysvětlení. Tento sněmovní tisk 794 předkládá poslanec Jan Hamáček, který je nepřítomen, a nelze jeho přítomnost nahradit žádným řádným postupem podle jednacího řádu.
Děkuji. Pan předseda Faltýnek se hlásí.
Pokud přijde, tak se určitě rád vyjádří. Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci, v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe, a to je všechno. Na doplnění.
Děkuji za vysvětlení, pane předsedo, ale furt mi vrtá jedna věc hlavou. Já jsem si myslel, že jsou restaurace zavřené.
Určitě. Rád to vysvětlím. Já jsem poprosil pana profesora Prymulu, abychom se potkali k této debatě, která nebyla pět minut, omlouvám se, až bude mít čas. A vzhledem k tomu, že znám majitele té restaurace a vím, že byla otevřena pouze do osmi, tak nás tam prostě nechal v salonku v zavřené restauraci u kafe tyto věci probrat.
Já poprosím, abychom krotili své emoce a zkusili to projednat racionálně.
Pak ohlásí ve třívteřinovém videu, jak lidi vlastně ani nemají chodit ven, vysvětluje, jak prarodiče nemají potkávat svoje vnoučata, protože je to pro ně nebezpečné. Ve chvíli, kdy se z toho začnu vykrucovat a vysvětlovat, že vlastně ta pravidla tak trochu jsem porušil, ale úplně neporušil a že je to úplně v pořádku, tak přesně tak se bude chovat celý národ. A těžko mu to vyčítat, protože nemůžete chtít po lidech, aby se nepotkávali se svými dětmi, se svými vnoučaty, a zároveň si užívat večery v restauracích. Jde o to, že lidé nebudou věřit těm opatřením. A když teď se objeví pan ministr zdravotnictví Prymula a bude lidem říkat, že situace se nezlepšuje, že je potřeba zavřít i zbytek těch obchodů, že mnoho lidí zkrachuje, přijde na buben, tak prostě každý uvidí, že on ta pravidla sám nedodržuje, že sám chodí do restaurací. Tím neohrožujete sebe jako politiky. Tím ohrožujete zdraví tohoto národa! Jenom chcete všechny svázat, nasadit jim náhubky a donutit je k tomu, aby vám poslouchali, všechno co jim děláte a stáli v pozoru. A nejlepší, byli zavřeni doma. Tohle je nebezpečí toho, co se stalo. Prosím, promyslete to, jestli to má smysl se té funkce takhle držet.
V tu dobu platí toto opatření. Je to moje chyba. Ale ten mě právě poprosil večer, abych to řešil z hlediska té mimořádné schůze a té mise těch lékařů.
Prám se, kdo je pro. Má zájem. Prosím pane navrhovateli, máte slovo. A zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není, asi není.
V tomto usnesení garanční výbor doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: 2. hlasování - pozměňovací návrh B1 poslance Lubomíra Volného;
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 140, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo.
Děkuji. Takže za prvé hlasování pozměňovacích návrhů skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost.
Zahájil jsem hlasování.
Vysvětlím, o co se mi jedná. A jde mi o to, abychom dostali informaci, po které velmi palčivě volá veřejnost. Trakaře nepadaly, situace se dramaticky zhoršila, já to chápu, žáci se do škol nevrátili. A všichni, ředitelé, učitelé, rodiče, žáci, studenti budou vědět, že když nastane to a to, tak se do školy vrátí ta a ta skupina, ten a ten segment žáků našich škol. Skutečně ta situace je neúnosná. Na nás se obracejí desítky rodin, rodičů, kteří jsou v situaci, kdy oni nejsou ti učitelé. A teď prosím pěkně bavíme se o prvních a druhých třídách například. Opravdu, dámy a pánové, si tady někdo myslí, že lze naučit malé dítě v první třídě psát přes monitor počítače? To prostě není možné! A za to nemůže ministr školství, já to nevyčítám ministrovi školství, ale my bychom chtěli informace primárně od ministra zdravotnictví, protože je potřeba to, co tady je slibováno a každý týden odkládáno, ano, když nastane ta a ta situace, vrátí se do školy ti nejmenší a také samozřejmě absolventské ročníky. Velký problém! Kdy se do škol vrátí žáci absolventských ročníků a maturitních ročníků na středních školách. Je potřeba těm rodinám dát jistotu. Pan vicepremiér Hamáček už dneska avizoval, že chce požádat, nebo vláda, že bude požadovat prodloužení nouzového stavu. Objel jsem několik škol a samozřejmě pro ty učitele to je dramaticky náročnější než standardní výuka za katedrou ve škole. Je potřeba s touto situací něco dělat a hlavně pro tu jistotu je potřeba jasně říct, za jakých kritérií se bude postupovat. A samozřejmě i zpětně. A když se podíváme na situaci ze zahraničí, tak prosím pěkně, nikdo mně neříkejte, že Irové, Francouzi, Belgičané jsou takoví hazardéři s občany svých zemí, že si dovolili nechat školy nebo alespoň ten kritický segment, tu kritickou část škol jako jsou právě ty nejnižší stupně základní školy, otevřené. Bohužel na to doplatíme všichni.
Také děkuji.
Tento návrh původně neměl být zařazen na dnešní den, jelikož pojedeme v polovičním formátu.
Dobrý den, já mám také za hnutí Trikolóra návrh ke změně pořadu schůze. Důvody nebudu rozebírat, jsou myslím jasné a asi bych to nestihl všechno za těch pět minut. O chování televizí mluvit nebudu. Ale věřím, že většina z vás má názor opačný. Ostatně pod tímto naším návrhem je podepsáno 30 poslanců ze všech parlamentních klubů s výjimkou těchto dvou. Inicioval ji hrdý vývojář Daniel Vávra a podepsalo ji mnoho osobností veřejného života. Nejde totiž o nic menšího než o to, jestli budou veřejný život ovlivňovat volení zástupci, kteří dokážou oslovit dostatečný počet voličů, nebo nedokážou.
Hrozí proto závažné ztížení fungování zásilkového výdeje tím, že mnohoznačné ustanovení bude vykládáno přísněji, což může u jakéhokoliv orgánu dozoru kdykoliv v budoucnu nastat, a ke konečnému objasnění a rozhodnutí by pak muselo dojít až pravomocným rozhodnutím soudu. Nedává proto smysl zavádět nové povinnosti pro zásilkové výdejce, a dokonce je i potenciálně znevýhodnit oproti kamenným výdejnám. Zásilkový výdej je už i v současné době podmíněn poskytnutím informační služby kvalifikovaným personálem po celou provozní dobu. Toto opatření se v praxi posledních pět let ukázalo jako dostatečné. Předmětné ustanovení je proto třeba považovat od začátku za nejasné, v každém případě pak nadbytečné, omezující poskytování péče lékaři, a proto vhodné k odstranění.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Věra Adámková, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Mohu zahájit podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková. Připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Děkuji. Pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Děkuji za slovo. Jediná kandidátka Hana Dohnálková získala 138 hlasů a byla zvolena členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na dálku blahopřeji, její mandát započne dnem jmenování do funkce předsedou vlády. Žofia Bosáková získala jeden hlas, Aleš Hudský také jeden hlas, Barbora Mudrová 7, Nataša Slavíková 82 a Jiří Voráč 43 hlasů. Tady, kolegyně a kolegové, jenom povím, asi zbytečně, ale povím to. Do druhého kola tedy postupuje Nataša Slavíková a Jiří Voráč.
Děkuji za slovo. Řada otázek byla položena například v deníku Referendum, na které pan ministr neodpověděl, a jsem přesvědčen, že je důležité a správné, aby lidi dostali odpověď, jakým způsobem se tento zločin na řece Bečvě vyšetřuje. Děkuji za slovo. Já respektuji návrh pana poslance, pana předsedy Faltýnka, ale nezlobte se na mě, já to vnímám pouze jako snahu projednávání tohoto bodu oddálit, znepříjemnit, neprojednat, odložit.
Tak pojďme se prosím dohodnout, není to žádná obstrukce, já tady rád tu debatu budu poslouchat s panem ministrem Brabcem.
Dovolte mi si povzdechnout nad tím, že otázky by se primárně měly klást na interpelacích. Doufám, že pan ministr bude přítomen ve čtvrtek.
Tak samozřejmě navrhnout pátek 14 hodin je obstrukce. Chladnokrevná, čistokrevná, nic jiného. Ale nazývejme věci pravými jmény. Pan ministr Brabec se tomu dlouho bránil, dlouho se nám vyhýbal a teď si milostivě našel termín v okamžiku, kdy normálně Poslanecká sněmovna nezasedá. Ale není to důstojný čas pro tak závažný problém, abychom to debatovali. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, pokud znáte, a určitě znáte systém interpelací, tak tam se vlastně rozprava nedá dát. My přece - váš pan premiér, vaši ministři jsou mistři v disciplíně "ptejte se mě, na co chcete, já vám odpovím, co chci já". Takže tam se o tak závažné ekologické katastrofě opravdu reálně debatovat nedá. Tak už to raději řekněte, co jste měli na výboru, že to je neveřejné, tajné, nechcete mařit vyšetřování, a všechny ty výmluvy, které jsem slyšel. Je to mnohem lepší než navrhovat, že tady budeme sedět v pátek ve 14 hodin. Takže my určitě nepodpoříme pátek 14 hodin, protože pro obstrukci hlasovat prostě nebudeme. A evidentně pan ministr se toho bojí.
Tak, s přednostním právem pan ministr Brabec, poté pan vicepremiér Hamáček, poté pan předseda Bartošek, všechno přednostní práva, a jistě je to k programu schůze.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předsedovi Stanjurovi. Pane předsedo, já se bojím akorát nemoci svých dětí, své a svých blízkých. Nebojím se ničeho jiného a úplně nejméně se prostě bojím hloupých provokačních poznámek, na které už jsem zvyklý. Já jsem se hned takhle dostal do bílého žáru, to jsem ani nečekal takhle brzo, ale budiž. Na ten bod se nakonec ani nedostalo, protože se projednával covid, čemuž rozumím. Já se opravdu nebojím. A vůbec se nebojím toho bodu. Já jsem se připojil na výbor pro životní prostředí, který se změnil ve vyšetřovací komisi. Původně jsem to ani nechtěl udělat, ale protože všichni víme, že to je politická záležitost - protože kdyby to nebyla politická záležitost, tak se to nechá samozřejmě řešit Policii České republiky. Nebojím se toho bodu, odpovím, znovu, řekl jsem na výboru, na plénu řeknu to, co mohu říct, to, co prostě není vázáno - vy určitě znáte dobře trestní zákoník, příslušné paragrafy, při vyšetřování, co lze říct, a nelze říct. Ale udělal se z toho skutečně neuvěřitelný kabaret a já jenom říkám - ano, rád se k tomu vyjádřím jak na interpelacích, kdekoliv jinde, ale vyjádřím se opravdu pouze k těm bodům, které lze říct vzhledem k tomu, že běží paralelně vyšetřování Policií České republiky dozorované státním zástupcem. Tak mě prosím tímto způsobem opravdu neurážejte, že se něčeho bojím a něčemu se bráním.
Dále vystoupila paní poslankyně Jarošová a navrhuje zařazení nového bodu - odsouzení agrese Ázerbájdžánu a Turecka proti civilnímu obyvatelstvu v Náhorním Karabachu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh na zařazení nebyl přijat. Kdo je proti? Přihlášeno 175, pro 62, proti nikdo. Přihlášeno je 174 poslanců, pro 91, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno je 175 poslanců, pro 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi naposledy uvést návrh zákona o kompenzačním bonusu, velmi stručně, protože věřím, že parametry si všichni pamatujete. Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto zákona panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu a již jsem jej zde podrobně představovala, zaměřím se nyní pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým nesouhlasím. V souvislosti s kompenzačním bonusem na půdě této Sněmovny mnohokrát zazněla fráze "kdo rychle dává, dvakrát dává". O to víc mě mrzí, že se legislativní proces přijetí tohoto zákona díky intervenci Senátu týkající se především tématu, který s kompenzačním bonusem souvisí jen nepřímo a který bylo možné vyřešit nezávisle na navrhovaném zákoně, zdržel o několik týdnů. ... ale také kompenzačního bonusu, který byl podnikatelům poskytnut na jaře. Kompenzační bonus je jako každý jiný daňový bonus, například bonus na dítě, podle zákona o dani z příjmů vratkou z příjmové strany veřejných rozpočtů a jako takový dopadá i na rozpočty samospráv. Pokud to mělo být rychle, do dvou, do tří dnů, tak to prostě nešlo jinak udělat.
Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí, ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, pane poslanče.
V části první článku 1 se za bod 10 vkládá nový bod X, který zní: Pokud organizace trvale ukončí dobývání výhradního ložiska před tímto datem, musí mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv dle odstavce 1, které měly být vytvořeny ke dni trvalého ukončení dobývání. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru.
Děkuji za slovo.
Nyní otevírám obecnou rozpravu a vyzývám k vystoupení pana poslance Romana Onderku. Prosím, máte slovo. V obecné. Aha. Tam taky. Takže teď tedy do té obecné.
Já bych chtěl krátce zareagovat, mně trošku tady z toho, co říkala paní ministryně ohledně těch průvodců, vylezlo takové skoro heslo na billboardy: Průvodci do škol! Ze včerejška. "Dobrý večer. Nevím, zda si uvědomujete, co jste provedli s tzv. střední třídou. Zaplatím zdravotní, sociální, nájem za provozovnu, kterou jste mi zavřeli, a jsem v minusu. Práce není, nikdo neví, co bude, a snažit se udržet provoz a stávající zaměstnance, na to už bohužel nemám sílu. Ani se dívat na rodinu, jak děti strádají. Mají distanční výuku a nám asi odpojí internet. To nemluvím ani o tom, že díky vládě můžeme přijít i o domov.